Na druhou stranu mi dovolte velký povzdech nad tím, jakým nesystémovým způsobem tento návrh tady dostáváme. Na první pohled to skutečně vypadá jenom tak, že aby to dobře vypadalo, aby to mělo co nejmenší dopady na státní rozpočet. A jsem přesvědčena i o tom, že do tohoto nesystémového řešení by přinesly v případě, že byste je podpořili, alespoň nějaký malý systém. Nestalo se vůbec nic. Žádná reforma, která, a tak jsme se i na sociálním výboru bavili, je naprosto nezbytná a nutná, tak vlastně nedošlo vůbec k ničemu.
Určitě je dobrou cestou i navýšit odměny.
Já také děkuji. A nyní tady mám paní poslankyni Válkovou.
Je to úprava, která platí všude v členských zemích EU. Není na tom nic zvláštního. Samozřejmě že se k němu přihlásím.
Také děkuji. V tuto chvíli nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy, nevypadá to, že by se nám někdo hlásil z místa, takže obecnou rozpravu končím. A chtěl bych se zeptat navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova k obecné rozpravě.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.
Já také děkuji. Nyní prosím pana ministra se závěrečným slovem.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce zareaguji na předřečníky a na ty návrhy, které zde byly předneseny. Poslední, byť tomu návrhu rozumím, paní poslankyně Langšádlové.
Děkuji za závěrečné řeči. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny.
Tak, děkuji za závěrečné slovo.
Hlasujte každý podle svého vědomí a svědomí. Já vám můžu garantovat pravdivost slov ministra spravedlnosti, pokud říká, že se na tomhle zákonu pracovalo dlouze. Takže na tomto jednom příkladě vidíte, že je to taková trošku hamletovská otázka. Já sama budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení.
Tímto jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o předložených návrzích. Takže máme tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a máme tady návrh na zamítnutí. Já vás odhlašuji. Takže já zopakuji ještě to, o čem budeme hlasovat. Takže návrh na vrácení byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Paní poslankyně, prosím, vystupte s přednostním právem.
Chápu, že je pro vás složité chovat se stejně k sobě, jako se k sobě chová pan ministr Stropnický s paní Šlechtovou. Ale přesto si myslím, že určitě byste si to na klubu hnutí ANO měli vyříkat. Stejně jako bychom si to chtěli vyříkat my na klubu občanských demokratů, jak budeme dále postupovat.
Tímto tedy ukončuji dnešní jednací den a uvidíme se v úterý ve 14 hodin. Současné ne, samozřejmě. Do doby důvěry vlády.
Já jsem chtěl jenom v rámci faktické poznámky vaším prostřednictvím vyzvat pana předkladatele návrhu za SPD, aby trošku šetřil slova. Náš zákon zpracovaný je dobře. Ale prosím, nenazývejte ho paskvilem, to bych chtěl vyzvat napřed. A poté, pokud jde o tu širokou míru občanů, kteří se musí připojovat do referenda, aby bylo závazné.
A s další faktickou poznámkou vyzývám paní poslankyni Alenu Gajdůškovou.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. A tak to skutečně je. Já věřím tomu, že tentokrát ten návrh zákona projde. Na druhou stranu respektuje skutečnost, že v moderní sofistikované společnosti by pravidelnou formou výkonu státní moci měla být zastupitelská demokracie, zatímco přímá demokracie v podobě referenda by měla být formou výjimečnou, doplňkovou v zastupitelské demokracii, a měla by tedy být užívána jako šafránu, ale se vší vážností býti respektována. Přimlouvám se tedy, abychom návrh zákona propustili do dalšího čtení, protože o parametrech samozřejmě, o těch podmínkách vyhlášení referenda, jsme schopni jednat.
Tak děkuji. A další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková.
To je procedurální poznámka. Z té celkové diskuse, která tady začíná nabírat takovou formu spíše kontroverzní a podle mého názoru i kontraproduktivní, se domnívám, že bychom měli nechat prostor pro tento zákon dostatečný a měli bychom vytvořit podmínky, kdy budou všichni, kteří se tím dlouhodobě zabývali, připraveni na to zde vystoupit a referovat i o tom samotném průběhu přípravy a projednávání všech těchto tří návrhů.
Budeme tedy muset hlasovat o všech třech zákonech postupně, zdali tedy budeme souhlasit s přerušením do příští schůze Poslanecké sněmovny. Myslím, že jsme tady plus minus všichni. Nyní tedy budeme pokračovat v programu poslanecké schůze. Dovolte mi přečíst omluvu.
Pane ministře, máte slovo.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
Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emise bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí. Dále je doplňována úprava pro ztížení přetáčení tachometrů a zjednodušováno je povolovací řízení pro stanice měření emisí. S těmito pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy souhlasí.
Hospodářský výbor se zabýval tímto sněmovním tiskem třikrát. Dne 14. února 2018 a 28. března 2018 výbor přerušil projednávání tohoto sněmovního tisku. Až dne 24. dubna 2018 po předchozím projednání v podvýboru pro dopravu hospodářský výbor projednal návrh zákona a přijal k němu usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 51 ve znění 25 schválených pozměňovacích návrhů. Od jednání výboru byly načteny další pozměňovací návrhy.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám. První z nich je sněmovní tisk 836, který ruší jednu část novely, vlastně tu část novely, která není transpozičního charakteru, a sice tu, která umožňuje spjatost servisu a stanic STK. Velká část poslanců má za to, a ukázalo se to na půdě hospodářského výboru, kde se to velmi pečlivě diskutovalo, že je vhodné zachovat oddělení zájmů provozovatele stanice technické kontroly a zájmů souvisejících s výrobou prodeje nebo opravou vozidel. Já osobně jsem se velmi dlouho rozmýšlel, zda spjatost umožnit, či ne, a přiznám se, že na půdě hospodářského výboru jsem sám nakonec hlasoval pro zahrnutí tohoto bodu. Tam, kde není hluboký a systémový problém, dejme přednost evoluci před revolucí, protože jinak existuje reálné riziko, že takový problém přivodíme. Nechme proto v tomto případě rozhodnout ctěné plénum. Současný zákon o podmínkách provozu na provozních komunikacích stanoví, že bližší podmínky upřesňující jednotnost provádění technických kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně technických prohlídek a měření emisí ve stanicích technické kontroly je stanoven ve Věstníku dopravy. Jsme přesvědčeni, že natolik závažnou věc, jako je metodika jednotného provádění technických kontrol, by měla být ošetřena řádným právním předpisem, tedy ministerskou vyhláškou. Dále bych se rád přihlásil k tisku 788, jehož předmětem je změna podmínek, za kterých může dojít k odebrání licence provozovateli STK. Současná novela zavádí institut odebrání provozní licence stanice technické kontroly v případě závažného porušení povinností. Předkládaný pozměňovací návrh tuto možnost připouští, ale teprve v případě opakovaného závažného porušení povinností.
Nejde tedy o to, že když tady propustíme návrh pod bodem 23, 31 nebo 33, že jsme tady něco přijali. Jde jenom o to, že dál o této věci věcně, odborně a samozřejmě v politické rovině té potřebné minimální shody 120 hlasů diskutujeme a chceme dospět k závěru. Tolik mé úvodní slovo.
Když porovnáme ty tři návrhy, o kterých už jsem mluvil u předchozího bodu, tak řekněme, že ten návrh SPD je nejradikálnější, návrh ČSSD naopak nejopatrnější, tak ten návrh KSČM je zhruba někde mezi nimi. Tam já vidím riziko, které je ostatně i v tom návrhu SPD. Podle toho komunistického návrhu jsou otázky, o kterých referendum být musí, takže to je asi specifické na tomto návrhu. Za mě osobně, já bych použil jako nosič raději ten tisk od ČSSD, protože má podle mě nejmenší rizika, ale posoudí to tato Sněmovna.
Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod 33 ke sloučené rozpravě. Já jí nechám jenom ty dvě minuty, pak jsou tam další dva přihlášení k faktické poznámce, a pak budeme pokračovat podle pořadí. Takže paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Je to opravdu těžký, skoro nadlidský úkol, ve dvou minutách se vyjádřit, ale já jsem přihlášená potom do řádné rozpravy. Jenom v úvodu bych vlastně chtěla podtrhnout ten fakt, že jsme přítomni historickému okamžiku, kde se opět po konsenzu několika politických stran dostává na pořad jednání otázka o celostátním referendu. Faktickou poznámku jenom.
Děkuji. A s další faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Jana Hrnčíře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. K vyvolání referenda by také byl nutný nepřiměřeně vysoký počet podpisů voličů pod peticí a také nepřiměřeně přísné by byly podmínky pro závaznost takového hlasování.
Děkuji, pane poslanče. A další faktickou poznámku pan poslanec Marek Výborný.
My jsme ten bod přerušili někdy v březnu do doby projednání v rámci odborného semináře, o tom tady mluvila paní kolegyně Válková. Já jsem na tom semináři byl a musím tedy opravdu konstatovat, že jsem byl poměrně nemile překvapen, protože jednotliví zástupci odborné veřejnosti z mého pohledu nebyli vybráni vyváženě. Tam zaznívaly příspěvky, které bych řekl, byly zjevně jednostranné, pokud bychom měli vycházet z tohoto odborného semináře.
Takže vážení, já tedy zagonguji, svolám všechny poslance do jednacího sálu.
Děkuji za slovo. My jsme si vědomi toho, že reformu volebního systému je potřeba projednat řádně. My jsme navrhli snížení klauzule a zrušení aditivní klauzule pro koalice, ale neudělali jsme žádné změny v počtu krajů, ve velikosti krajů, v přepočítávacích systémech. To všechno zachováváme. A my si myslíme, že tento dysbalance je potřeba odstranit. S tím souhlasím.
Děkuji panu ministrovi, že se přihlásil k tomu, že tenhle návrh je vhodný. Je to kvalitně připraveno, můžete si to včetně podrobného odůvodnění, proč se to zavádí, samozřejmě prohlédnout.
Pane poslanče, máte slovo.
Tu jsem také tady tlumočil v rámci obecné rozpravy. A snad mi ještě dovolte jenom krátce komentář. Samozřejmě jsme si vědomi toho, co tady bylo zmiňováno, že se jedná o technickou novelu. I když podotýkám, že naše návrhy nejsou podávány od stolu, ale byly diskutovány s ústavními právníky. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, mě mrzí, že se bráníte, protože všude existuje takový princip, že ve chvíli, kdy nějaký proces řídíte, tak musíte řídit rizika. Ale jsem přesvědčená, že tento mechanismus, který navrhuji, by opravdu výrazně snížil to riziko. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Langšádlové.
A zdůrazňuje ten aspekt administrativní, který vychází z evidenčního principu. Takže to je první moje poznámka. To se tu skutečně také stalo. Tak právě proto, abychom tomuto předešli. Jinak se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 784, který byl vložen do našeho systému, a předpokládám, že ten pozměňovací návrh shledá i u vás pozitivní odezvu.
Není ani od ministra ani od zpravodajky.
Podotknu, že u pultíku někdo zapomněl brýle. A ještě si dovolím připomenout, že postavení zpravodaje u tohoto čtení má i poslanec Farhan za rozpočtový výbor.
Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Už jsem tady deklaroval v prvním čtení, že poslanecký klub KDU-ČSL je připraven podpořit vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Stejně tak ale připomenu, a také to zde už zaznělo, že jsme zklamáni, že vláda zvolila pouze parametrické změny penzí a rezignovala na řešení alespoň některých problémů, které náš důchodový systém má. I mně je jasné, že nelze v krátké době připravit důchodovou reformu, ale když míjím billboardy pana premiéra, který se již teď chválí, že seniorům přidává minimálně 11 tisíc ročně, tak je očividné, že nikoliv nepodstatným cílem tohoto vládního návrhu zákona je permanentní předvolební kampaň. Jen trochu pro odlehčení: Čekal bych, že kreativnost podobného billboardu bude větší, například že bude hlásat, že pan premiér zařídil seniorům 13. důchod. Ale to bylo na odlehčení. Ano, je to očividné. V koaliční vládě pro tehdejšího ministra financí nebylo výhodné se prát o navýšení penzí pro důchodce. A i když pan premiér nyní stále tvrdí, jak mu na seniorech záleží, tak tehdy tomu tak nebylo. A není to tak dávno, bylo to před dvěma roky. Jako premiér v menšinové vládě v demisi postupuje zcela jinak. Teď slibuje cokoliv, jen ať to dobře vypadá na billboardech. Ale zpět k novele zákona o důchodovém pojištění. A tak nezbývá než s trochou sarkasmu říci, že se všichni těšíme na důchodovou reformu, kterou vláda v demisi slibuje v programovém prohlášení pro vládu příští, tedy vládu tak trochu v nedohlednu. A nyní znovu zpět k novele zákona o důchodovém pojištění, kterou máme dnes na stole. Klub KDU-ČSL avizoval několik pozměňovacích návrhů k této novele. Snažíme se v těchto pozměňovacích návrzích odstranit některá diskriminační ustanovení, která se týkají žen matek, dále narovnat některé problémy vdovských důchodů a navrhujeme i další změny. Jeden se týká mechanismu odstupňovaného snížení věku odchodu do důchodu u žen matek, které jsou dnes bity za to, že někdy až polovinu svého aktivního života věnují výchově dětí. Považujeme za správné hledat mechanismy, jak alespoň zmírnit některé nespravedlnosti, které ženy matiky v oblasti důchodového zabezpečení zažívají. Důchodové systémy v jednotlivých evropských zemích jsou různé, proto jistě nelze nastavit u nás minimální dobu důchodového pojištění například na 5 let, jako je tomu v Německu. Proto jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu důchodového pojištění snížit a alespoň se přiblížit průměrné době v evropských státech. Jistě o tom bude diskuze na výboru pro sociální politiku a na rozpočtovém výboru. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a budu rád za věcnou diskuzi, která nás čeká a jistě bude nelehká v obou zmiňovaných výborech a potom zde jistě i na plénu ve třetím čtení.
Prosím, pane poslanče.
Proti tomu náš klub nic nenamítá a v zásadě s tím návrhem souhlasí.
To byl poslední přihlášený řečník v obecné rozpravě. Já se podívám, jestli se mi ještě někdo nehlásí ze sálu. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Prosím o závěrečná slova k obecné rozpravě, jestli je zájem. Paní ministryně, pane zpravodaji? Nevypadá to tak. V tom případě návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán a já zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň. Takže tahle změna umožňuje, aby se referenda místní a krajská vyhlašovala společně s volbami, tudíž mohla být dostatečná účast, snižují se tím náklady pro města a obce, protože jim bude stačit jedna urna, můžou mít společnou volební místnost, můžou si to odbýt zároveň, můžou distribuovat volební lístky společně a podobně. Mohlo by se to zdát jako přílepkový materiál, protože to zasahuje do jiných zákonů, ale není to přílepkový materiál, protože se zabývá vlastně tou materií, kterou máme na stole, to znamená volebními komisemi. To je za mě všechno, když tak se těším na nějakou další diskusi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych rád uvedl dva pozměňovací návrhy, které předkládám k této novele volebního zákona. Na úvod bych rád vyjádřil to, že vítám novelu, tak jak ji vláda předložila, protože reaguje na oprávněné výtky Nejvyššího správního soudu, a v tomto smyslu tuto technickou novelu vítáme a podporujeme. Jenom pro ilustraci, abychom si připomněli trochu tu historii, je to skutečně pozůstatek z doby tzv. opoziční smlouvy. Připomněl bych, co bylo cílem, to je důležité říci. Nicméně podívejme se na dnešní Poslaneckou sněmovnu. Máme zde historicky nejvyšší počet politických stran, a to devět, a máme více než půl roku po volbách a nemáme vládu, nemáme funkční vládu. A současně, a to považujeme za klíčovou věc a výtku, Ústava říká, že volební právo je rovné. V této situaci ta rovnost zcela jistě neplatí, protože hlas voliče pro jeden politický subjekt nemá zdaleka stejnou váhu jako hlas pro druhý subjekt. Důvody už tady byly také naznačeny.
Ale to by muselo docházet trochu také k tomu, že politické strany uvažují na dlouhou dobu dopředu, a ne jen účelově, tak jako tomu bylo v té době. A že to byla reakce, to je pravda.
Tak já také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poznamenat, že my to snížení kvora navrhujeme, přestože nás to může připravit o nějaké mandáty.
Děkuji a nyní opět do rozpravy paní poslankyně Langšádlová.
Jak je tohle možné? Ano, evropská politika musí být společná.
Myslím si, že takovéto věci je potřeba uvést, protože potom se dostáváme na rovinu nepřesností a myslím si, že to sem nepatří.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Zaznělo to dneska na jednání výboru pro evropské záležitosti opakovaně. A to, o co my se snažíme, je přece to, aby nelegální imigrace nebyla vyřešena její legalizací. Takže je to přesně to, jak říkal náš pan předseda. My chceme, aby bylo evidentní, zřejmé a jasné, že nikdy do budoucna o tomto nebude rozhodovat nikdo jiný než Česká republika. Chtěl bych, opět prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyni Langšádlové zopakovat svůj názor, že za to, že nečelíme hordám nelegálních imigrantů v současné době v Evropě, není zodpovědná Evropská unie a její politika, ale jen a pouze rozhodné kroky maďarské vlády a premiéra Orbána, kteří zachránili Evropu tím, že na svých hranicích postavili plot, protože dodrželi své povinnosti vůči Evropské unii.
Teď jsem se na to ptal. A tady mudruje, jaká jsou stanoviska. Ten návrh našeho usnesení umožňuje všechny varianty, jenom to, že si to bude rozhodovat Česká republika. Takže to není nic proti ničemu.